Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru - doporučující.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 87, přihlášeno 177 poslanců, pro 164, proti nikdo.
Děkuji.
Nepletete se. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 88, přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zahajuji projednávání Táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže pan ministr má slovo.
Úpravy systému služebního hodnocení. Možnost odvolání představených i v případě dosažení dostačujících výsledků služebního hodnocení. Omezení počtu oborů státní služby pro služební místo státního zaměstnance. Povinnost vykonat úřednickou zkoušku při změně oboru služby. Možnost rychlejšího platového postupu státních zaměstnanců. Návrh zákona samozřejmě také obsahuje změny legislativně technické povahy, drobné terminologické úpravy a zohledňuje změny provedené v jiných právních předpisech.
A v tuto chvíli otevírám rozpravu. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.
V části třetí článek IV zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Nyní stručné odůvodnění: Ustanovení o nabytí účinnosti zákona se navrhuje upravit tak, aby mohlo pružně reagovat na pokračující legislativní proces. V případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů až v průběhu příštího roku pak bude zajištěno, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce, což je nezbytné pro jeho bezproblémovou aplikaci zejména ve vztahu k běžné personální praxi, kdy především informační systém pro personalistiku je navázán na začátek měsíce.
Dobře.
Takovéhle nesmysly. Zažil jsem ředitelku školky, která odešla do předčasného důchodu, aby nebyla s GDPR, tak jak jí bylo prezentováno, konfrontována. Prostě to někde uteklo. Myslím si, že pokud tento zákon projde - a teď nezávisle na politickém přesvědčení, spektru, koalici, opozici - tak bude mít obrovský dopad do této společnosti. Ta hysterie v loňském roce stála národohospodářsky viděno určitě miliardy peněz. Já vám děkuji za pozornost a věřím ve vaši statečnost a úsudek, že tento návrh zákona nepodpoříte.
Já také děkuji a budeme pokračovat v rozpravě. Jako první další je přihlášen pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče.
Od mého předřečníka již tady zazněly některé argumenty, které nutí k zamyšlení. Ale dovolte mi osobní názor na tuto věc. Je to jeden ze zákonů, kterému jsem věnoval snad možná i nejvíc času ve Sněmovně. Již od začátku jsem hovořil, že mám určité výhrady k pasáži, kterou nazývám obecně generální výjimkou pro média. Snažil jsem se tuto výjimku změnit, neuspěl jsem. Dávám to do souvislosti, tyto dva návrhy, protože ono to k tomu spěje. Zakončím svoji debatu, nebo svoje vystoupení tím, že je to velice složitý zákon. A jak již tady bylo řečeno, to nařízení platí. Přesto to v té společnosti vře. A zrovna tuto oblast třeba ten návrh vůbec neřeší. Proto nehrozí, že bychom se ocitli v nějakém právním vakuu a že by osobní údaje zůstaly někde ležet, jak se říká, na ulici. Tento úřad funguje, dle mého názoru funguje velice dobře a velice rozumně přistupuje k aplikaci těchto zákonů, které před námi jsou v ochraně osobních údajů. Já bych doporučoval této Sněmovně, abychom se k tomu třeba za rok, za dva vrátili.
Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, přečtu nějaké omluvenky.
Chtěl bych říci, že nejde o zásah do koncepce tohoto zákona, který by jakkoliv měnil nebo upravoval jeho záměr nebo kontury. O tom určitě není tento pozměňovací návrh. Návrh má za cíl pouze blíže specifikovat, co má být posuzováno jako nepoctivý záměr. Nepoctivý záměr dlužníka má podle mého názoru rozhodný význam pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a pro případné následné zrušení oddlužení, aniž by bylo ze stávající předlohy dostatečně zřejmé, jaké chování lze alespoň příkladmo považovat za nepoctivé. Sami předkladatelé tvrdí, že zákon má přinést právní jistotu dlužníkům, a takové ustanovení k ní zcela jistě přispěje podle mého názoru. A chtěl bych také říci, že tento výčet není nahodilý. Kromě toho odráží také ustálenou judikaturu ohledně posuzování nepoctivého záměru dlužníka. Ve druhém případě mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Jana Farského, který zcela ruší vstupní hranici výše dluhu, s nímž lze do insolvence vejít. Návrh kolegy Jana Farského tuto hranici ruší úplně a chce umožnit vstup do insolvence dlužníkovi s jakkoliv vysokým dluhem.
Já vás, pane kolego, přeruším a požádám sněmovnu o klid!
Právní prostředí je přitom dnes již zcela jiné než v minulosti a legislativa dlužníky efektivně chrání. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi.
Já chci reagovat na pana kolegu Bauera. Nic jiného v tom není potřeba hledat. A rád bych ještě zareagoval na to, co říkal kolega Patrik Nacher.
Ten limit, proč ho navrhuji, aby nebyl v zákoně, má to několik důvodů. Jeden, kde bych řekl, že jsem se odpíchl od toho, že už dnes tam žádný limit není, a je to novinka, která byla navržena původně ze strany Ministerstva spravedlnosti. Není to tak, že se do oddlužení a do možnosti uniknout z dluhové pasti dostane kdokoliv. Bude se posuzovat poctivost záměru, lehkomyslnost, nedbalost, jestli je schopen zaplatit alespoň tu část, a nepustí tam nikoho, kdo by oddlužením prošel v posledních deseti letech. Takže není to tak, že bychom pustili úplně dveře. A to, co mně přijde zásadní, a to říkám jako poslední, ale ten nejsilnější argument, tak prostě to, že my dneska už nevíme, jaká byla původní jistina.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi několik slov respektujících samozřejmě fázi projednávání novely insolvenčního zákona.
Jedna část je v daňovém balíčku, který tady předevčírem předkládala paní ministryně Schillerová.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Bláha, po něm paní poslankyně Válková.
Já jsem rád, že to tady zaznělo, že mám ještě čas sem přijít. A co se stane po tom insolvenčním řízení. Takže ten podnikatel, jehož zaměstnanec spadne do insolvence, se potýká s problémem, okamžitě se potýká s problémem, co může udělat pro svého zaměstnance, aby si ho zachoval. V nejhorším případě, kde sežene dalšího pracovníka, protože většina lidí na práci je pouze z toho, aby ti, kteří pracují rukama, kteří jsou právě v insolvencích a v exekucích. Takže myslete na to.
Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Válková je stále přihlášená s faktickou poznámkou.
Takže vy se věnujete těm faktickým dopadům. Čili já bych doporučovala, abychom od těch politických, faktických dopadů šli k tomu, co tady my jako Sněmovna můžeme, to znamená odsouhlasit novelu insolvenčního řízení, která výrazně zlepší postavení těch, o které vám tolik jde.
Pan poslanec Chvojka se hlásí s faktickou poznámkou - pane poslanče? Nebo do rozpravy.
To je přece v rozporu. Ten člověk, pokud chce vstoupit do oddlužení, tak musí mít právě nějaký příjem a musí doložit, minimálně v dnešní době, že nějaký příjem má. A pokud nedoloží, že nějaký příjem má, tak žádné oddlužení nikdy schváleno nebude. To znamená, do žádné šedé ekonomiky neutíká. To je přece úplně nesmysl.
Děkuji. Dámy a pánové, já prosím o klid, abychom se navzájem slyšeli v Poslanecké sněmovně. Bude zde reakce pana poslance Bláhy, který se přihlásil s faktickou poznámkou.
Jsem za to opravdu rád, že máte přehled. Ale přesto vám ještě jednou popíšu, jak to funguje, abyste to opravdu věděli. To je první krok. To je normální praxe.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozprava bude pokračovat faktickými poznámkami. Ta atmosféra tady není taková, abychom mohli pokračovat v jednání. Prosím všechny, aby se ztišili a mohli jsme v důstojné atmosféře dokončit projednávání tohoto bodu. Děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych ráda, abychom se dostali k hlasování. Takže to je obrovská zátěž. Ale to prosím neřeší dnes projednávaný insolvenční zákon. Prosím, to bude řešit, pokud se to dostane na projednání, což věřím, že ano, novela exekučního řádu a přispěje ke zlepšení teritorialita exekutorů. To je v pirátském návrhu.
Doufám, že se s nimi všichni seznámí a případně si vyjasníme, jestli jsou legislativně technické, či nikoli. A pan poslanec Profant stáhl svoji přihlášku. Takže prosím pana poslance Pávka s faktickou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si samozřejmě nesmírně vážím vaší práce na pozměňovacích návrzích, kterými se snažíte zmírnit dopad tohoto zákona do společnosti.
Vím, že se blíží hlasování a všichni jsou nervózní, ale chtěl bych poprosit, abychom vydrželi.
A někdy je lepší ten starý barák strhnout a postavit místo něj nový. Já jsem přesvědčen, že to přirovnání sedí na předlohu návrhu zákona, že v tomto případě je lepší ten barák strhnout a postavit nový. Myslím si, že Ministerstvo vnitra jako resortně příslušné je schopné uchopit všechny vaše pozměňovací návrhy, které měly vést k nápravě toho špatného stavu, měly vést k tomu, aby se ten zákon vylepšil, a zapracovat ho do úplně nové verze. Já bych rád připomenul, jak se s tím zákonem vyrovnaly některé okolní státy. Ochránilo své subjekty, své občany. Mně to přijde úplně šílený.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru. Než dorazí, tak tady mám omluvenku.
To nařízení prostě svým hlasováním neodmítneme. A bude platit. Samozřejmě nemusíme změkčovat vůbec nic. Malý živnostník se tím bude muset řídit. A stát, který sbírá nejvíc informací o nás všech, bude mít výjimky. Tak tohle je velmi nevyrovnané. Ani v Rakousku, ani tady.
Tím je rozprava v tuto chvíli vyčerpána.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, návrh procedury máte před sebou předložen. Doufám, že ho nemusím znovu číst. Pokud bude přijat návrh AG.
Tak já souhlasím. Kdo je proti? Já vám děkuji. Pro 152, proti nikdo, návrh byl přijat.
První, s čím bychom se měli vyrovnat, jsou legislativně technické změny vznesené ve třetím čtení.
Děkuji. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat.
Děkuji i jeho panu předsedovi. Dále bych chtěl také poděkovat zástupcům procesních subjektů a dalších skupin, které se chtěly vyjádřit a chtěly být účastny přípravy tohoto zásadního právního předpisu. A také bych chtěl poděkovat panu ministrovi a vůbec osazenstvu ministerstva za projevenou vstřícnost a za ochotu, která tu, musím se přiznat, dřív nebyla, nebo když sem ten zákon přišel, nebyla úplně běžná.
Z mých úst tady zazněl jak v rámci prvního, ale hlavně potom v rámci druhého čtení. Já se samozřejmě připojuji ke slovům svého předřečníka. Stejně tak to poděkování patří směrem k Ministerstvu spravedlnosti, zvláště teď v době pana ministra Kněžínka, tak i ke sněmovní legislativě, která na tom také odpracovala své. Já bych rád jenom řekl teď aktuálně k té situaci, jaká je před třetím čtením a co považuji já osobně i poslanecký klub KDU-ČSL za důležité a co podpoříme. A to je to, oč nám jde. My se k tomu hlásíme, je to důležité. Ale zároveň i ti dlužníci si musí být vědomi toho, co nakonec v jednom z těch pozměňovacích návrhů je uvedeno, že musí vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat. Ale podotýkám, že pokud by tam byl, tak musí být indikován ze strany insolvenčních správců, kteří za to budou mít tu zodpovědnost už v průběhu těch pěti let. Respektive ten první je společný s kolegou Petrem Sadovským. Já jsem to tady říkal už v rámci druhého čtení, že to považuji za extrémně nebezpečné. Věřím, že tento návrh, který je součástí té vyváženosti celé novely, získá vaši podporu. To znamená, že zrušíme onu horní hranici, která by byla doposud podmínkou pro vstup do oddlužení. Je to správně. V tom mém návrhu stačí doložit příjmy za posledních šest měsíců a aktuální příjmy. To si myslím, že je oprávněné i proto, aby s tím mohl insolvenční správce pracovat, aby v tom návrhu bylo. Ale pojďme skutečně ty věci procesně co nejvíce zjednodušit. To zjednodušení, které už teď nastává. Myslím si, že toto je velmi důležité, a prosím tedy o podporu. Děkuji za to, že se dokážeme na konci shodnout a přijmout novelu insolvenčního zákona, která skutečně podle mě je jednou z prvních zásadních norem, které tady projednáváme, a bude mít výrazný dopad do naší společnosti. A co je důležité, pomůže České republice. To se samozřejmě projeví pozitivně i v rámci ekonomického systému České republiky. Děkuji za vaši podporu těch rozumných kompromisních pozměňovacích návrhů, kterých je většina.
Také nemá zájem o závěrečné slovo.
Děkuji.
Této žádosti vyhovuji.
Pardon? Jenom upozorňuji, že se podle jednacího řádu mohu ptát ministra na stanovisko, ale nemusím.
Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Věry Kovářové, jehož cílem je posílení postavení vedoucího služebního úřadu vůči státnímu tajemníkovi.
Moment.
Nyní budeme hlasovat o návrhu B. Pod tímto písmenem je pozměňovací návrh Kláry Dostálové, který se týká vynětí státních tajemníků u kárné odpovědnosti a týká se také úpravy odvolávání státních tajemníků. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.
Výsledek je, že byl návrh přijat.
Zjednodušeně řečeno se jedná o zpětný chod směrem k původní právní úpravě, to znamená, tento pozměňovací návrh chce zachovat stávající, dosavadní systém, kdy pokud není vybrán uchazeč v prvním kole, nepokračuje se do druhého kola. Nelze vyhlásit druhé kolo.
Návrh byl přijat.
Jedná se o pozměňovací návrh Kateřiny Valachové týkající se změn v oblasti kompetencí politických náměstků.
Nedělejte z nás pitomce. Nejste jediný, který nežije v Praze. Nedělejte z nás pitomce. S tím souhlasíme. Ve třetím čtení jste úplně vedle a ještě nás urážíte, že žijeme v nějaké zlaté kleci.
Faktická poznámka pana poslance Bendy.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryni žádnou nevidím, dámy a pánové. On to do značné míry řekl pan předseda Stanjura, ale fakt se nedá občas na to, co tady říká pan poslanec Bláha, nereagovat. Jediné, co mu dáváte do insolvence, je, jaký bude mít v následujících šesti měsících, a vede se diskuse, jestli to budou tři měsíce, nebo šest měsíců, budeme o ní za chviličku hlasovat. Jediné, co musíte sdělit, je jeho plat. Svoje dluhy si musí spočítat sám. Právě proto, že tam nebudeme mít pevné hranice. A druhá věc. To, co nám tady líčíte, je přece čistý daňový podvod!
Pan poslanec Veselý s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.